Děkuji vám za pozornost.
Nyní tedy s přednostním právem Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, odhlasovali jsme si jednání po interpelacích, bod projednáváme, nicméně nezdá se mi, že by většina poslanců, i těch, kteří ten návrh dávali, tomu věnovali skutečně pozornost, kterou si ten bod zaslouží.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Rozumím tomu, že někteří přítomní v sále nemají zájem se zúčastnit hlasování, ale přesto ještě vyčkám. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane poslanče, máte slovo.
Dále média uvedla, že přesto, že toto pochybení bylo možné ještě napravit, Ministerstvo financí neudělalo nic a vše přikrylo. Mohl mnohamiliardovou škodu vznikající na státním majetku odvrátit. On to ale odmítl udělat. Ze zveřejněných informací je zřejmé, že Evropská komise vznesla na Ministerstvo financí dotaz následujícího znění.
Za těch deset let se to zásadně posunulo, počet vyloučených lokalit se ztrojnásobil a já si myslím, že to je opravdu časovaná bomba. Že bez toho, aby ty děti byly gramotné, měly alespoň ukončenou základní školní docházku, tak nemají budoucnost. Velmi dlouhodobě a konzistentně říkám, že pokud přijde někdo s lepším nápadem, pokud někdo přijde s lepším nápadem, jak dostat tyto děti do školy, protože jde o jejich budoucnost, tak jej velmi ráda akceptuji. A myslím si, že to je v zájmu nás všech, aby se tato problematika řešila.
Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Protože ráno nevstane, protože rodiče také nevstávají. Takže já se bojím, že tato páka, pokud to bude takto, jak si to myslím, nebude mít účinné řešení. A já jsem vás tady právě prosil, a vím, že proti té restrikci se postavilo Ministerstvo školství, tak ať vymyslí oni nějakou jinou pomoc. OSPOD nemá žádné víceméně pravomoci a ty rodiny si z jakési docházky OSPOD do rodin nic nedělají.
Chci, aby se zásadním způsobem posílila sociální práce na obcích. A říkám vědomě - na obcích. To je ten nejlépe fungující systém. Můžeme se bavit o technice, jak to provést, nicméně v tuto chvíli nejlépe fungující systémy jsou metoda cukru a biče, omlouvám se za tu lidovost. A jsem ochotna ale o tom diskutovat, ale každý měsíc a každý rok, o kterém o tom tady hezky diskutujeme, tak nám narůstá počet dětí, které odcházejí do terénu bez ukončené povinné základní školní docházky.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Pavel Jelínek s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
Manažer železniční infrastruktury v České republice používá od nového roku nový název. byl citován předkladatel návrhu zákona kolega Feranec: "Název je hodně krkolomný, už se přežil. V důvodové zprávě jsem se nedočetl žádné zřetelehodné důvody přejmenování, a proto jsem v očekávání otevřel tiskovou zprávu, kterou vydala samotná Správa železnic. V podnadpisu, který zní Proč došlo k přejmenování naší státní organizace a kde všude se to projeví? Jedním z důvodů přejmenování, který jsem vnímal, byl relativně dlouhý název Správa železniční dopravní cesty. Nicméně v uvedené tiskové zprávě se praví: Současně upozorňujeme, že při označení názvu naší organizace lze použít pouze dvě varianty, a to Správa železnic, státní organizace, anebo Správa železnic. Žádné jiné názvy, především však používání jakýchkoli zkratek není dovoleno. Důvodem nevhodnosti je snad možná záměna se slovinskou drážní společností Slovinské železnice. Také může být nevhodná shoda s historickým názvem Slovenských železnic, které vznikly po 14. březnu 1939 při vzniku Slovenského štátu. Moje otázka je prostá. Kolik zatím stálo zjednodušení názvu, který se nesmí používat ve zkratce, a tudíž zjednodušením není? A kolik bude stát celkový účet při změně pracovních oděvů a dalšího?
Je to docela zajímavá i marketingová diskuse. I když jsem na dopravě pouze krátce, nejsem si jistý, kdyby se někdo zeptal běžných lidí v minulosti, co to je SŽDC, že by byl vůbec někdo schopen říct, co to znamená. Je to správné a nepochybně to bylo, tak jak mám informace, komunikováno s celou řadou marketingových odborníků. Ale to je detail. To důležité, co jste se ptal, je, kolik vše bude stát. Zatím je předpokládána částka 5 milionů korun, která by měla zahrnout komplexní implementační plán celého procesu a vše, co je s tím spojeno. Jak už jsem uváděl, ta změna, redesign, už započala, nabíhá postupně. A je dobré i zmínit, že řada věcí a kroků byla na tento proces připravována, aby negenerovala opětovně nějaké další náklady.
Skoro vám to věřím, ale bohužel se dívám na tu Prahu, kde už vládnete nějaký ten měsíc, a fakt se to nedaří.
To je myslím tématem této interpelace.
Pan ministr tady sedí asi jenom kvůli tomu, aby se to jednání nepřerušilo.
Samozřejmě pan ministr se může zúčastnit rozpravy s přednostním právem, ale nemůže odpovědět na interpelaci. Další faktická poznámka - pan poslanec Ondráček, poté pan poslanec Pražák.
Děkuji, pane předsedo. Já tady čekám taky na vás.
Obráceně zase - pan premiér je taky řádně omluven.
Pan poslanec Lipavský stáhl svoji faktickou poznámku. Objevila se nová - pan poslanec Ferjenčík.
Pan poslanec Polanský tu nebyl - myslím, že jste si spletl jméno poslance - protože byl na komisi pro kontrolu GIBS, takže měl přímo pracovní povinnosti ve Sněmovně. Každopádně pan Havlíček mohl odpovědět s přednostním právem, o což ho požádal pan předseda Michálek. A pan Havlíček se místo toho zvedl a odešel. Takže taková byla realita. Každopádně já jsem nevěděl o tom, že pan Ondráček tu čeká na odpověď na svou interpelaci. Samozřejmě mi přijde nevhodné, abychom blokovali interpelace na ministry, kteří jsou přítomni.
Zaznamenal jsem návrh na přerušení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme pokračovat interpelací na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Zahajuji rozpravu.
To je naprosto nesystémové. A tihle lidé se na mě obracejí s tím, že je to pro ně naprosto nepochopitelné, že se právě zdražily ceny jízdenek, kvůli zavedeným slevám se zdražily ceny jízdenek, takže pro ně se zhoršila možnost cestování, když nemají nárok na ty slevy. A ano, samozřejmě to souvisí s tím, jak ne úplně dobře jsou u nás udělovány ty průkazky ZTP, není to úplně ideální, a že veškeré slevy, které jsou podstatné, jsou pak na ně navázány. Třeba Slovensko to umí. Na Slovensku lidé s invalidním důchodem slevy na jízdné mají. Ptám se na to už několik měsíců.
A vždycky jsem si vybral nějaké věci, na které jsem dohlížel. A když jsem vyřešil problém, tak jsem to posunul tomu manažerovi. Já osobně dohlížím - ne, pan Havlíček nemá, já dohlížím na ŘSD. Přece když máte velké firmy, je tam management, je tam představenstvo a je tam dozorčí rada. Vždyť tam máme, vy tam máte Stanjuru, já tam mám Pustějovského, socani tam mají Onderku. Proč je někdo neinformoval? No protože je podvedli stejně jako podvedli nás! A neobtěžovali se někoho informovat. Já jsem se to dozvěděl z novin. Asi jste měl pravdu, asi jsme to nezvládli dobře. Aby se nám ti úředníci nesmáli, například. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. A já Havlíčkovi s tím budu pomáhat. Ty velké firmy, ty mě zajímají. Proč staví pomalu? Plno věcí je tam. Takže pan Havlíček restrukturalizuje to ministerstvo a nastaví tam nový pořádek, pokud to můžu tak říct. Protože tam jsou nové managementy. Chápu, že někteří lidé, kteří nikdy neměli tolik firem, tak to neumějí pochopit, ale je to jen systém řízení. A věřte mi, že s tím mám celkem zkušenosti.
Děkuji a pan předseda bude mít zájem o doplňující dotaz.
A lidé ho užívají a slouží České republice. Takže se tady na mě nevytahujte, co kdo řídil a co kdo neřídil! Já jsem vám položil jasnou otázku a neptal jsem se vás na ty věci, na které jste mi odpovídal. Tak se vás ptám, jestli to nechcete řešit a nechcete mít dalšího ministra, který by to opravdu posunul.
Měl být Bendl, potom se něco stalo. Víte proč? Vy to dobře víte, proč. Tak prosím vás mě nepoučujte. Děláme to poctivě a Havlíček dělá dobrou práci. A věřte mi, že ty dva resorty zvládne. Já mám dobrou paměť.
Děkuji a nyní bude interpelovat pan poslanec Černohorský ve věci seznamu investičních akcí v Národním investičním plánu.
Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na to, kde se v Národním investičním plánu vzal seznam staveb, jako je výstavba nového zimního stadionu ve Frenštátě, Hlučíně či Zlíně.
Školky tam chybí, protože jsme téměř je vyřešili. A já když jsem vyzval lidi, tak jsem dostal z té Ostravy, tam se to nepovedlo, myslím starosta Letohradu mi psal. Řešíme ty skupiny. Primátor Prostějova mi říká: Není tam oprava zimního stadionu za 168 milionů. Někteří protestovali, že to tam mají, no tak to dáme pryč. Dneska jsem byl ráno v Litvínově. Ano? A pokud pan hejtman Čunek bude stavět nemocnici, asi ji tady má, no tak si ji postaví.
Byla to Hospodářská komora. Dále jsou tam výhrady třeba k oslabení veřejného zájmu nebo i nedůvodné posílení stavebníka, například snížení požadavků na výstavbu infrastruktury a další. Jakým způsobem budeme dál pokračovat ve věci stavebního zákona? Vrátí se vláda na začátek, nebo vstoupíte do debaty s Poslaneckou sněmovnou?
Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.
Teď jsme i předložili další zákon, kde to chceme snížit. I to, co vnitro dalo na vládu, co jsme ani neprojednávali, že budeme stavět nějaké nové stavební úřady, není pravda a není to aktuální. Je pravda, že ta komunikace paní ministryně nebyla úplně ideální, ale já jsem potom do toho vstoupil. Samozřejmě ty připomínky musí být vypořádány. Já jsem rád, že máme stejné názory s opozicí na jádro a na to, že potřebujeme rychleji stavět.
Pan poslanec Bartoš má zájem o doplňující dotaz. Prosím.
Ta skupina je pokračováním digitální skupiny, která vyřešila digitální technickou mapu, jsou tam zástupci i stran vládní koalice, jíž byla zřízena. Jsem rád, že tedy budeme plnohodnotným partnerem v tomto procesu. Já jsem vás na to i upozorňoval při našem setkání. Moje otázka tedy bude přímá: Stále je ve hře ten centrální stavební úřad, nebo od toho upustíme a půjdeme skutečně cestou zefektivnění?
To je absurdní. Takže my samozřejmě jako stát, jako liniové stavby, jako ty prioritní stavby pro prospěch občanů této země potřebujeme mít centrální úřad, není to vůbec o přesunu nějakých tisíc úředníků, ti úředníci zůstanou tam, jak byli. A ten pán to dělá ze sportu, zásadně všechno blokuje.
Teď vycházejí na povrch nové informace, které i pro ty, kteří jinak Agrofertu fandí, jsou zneklidňující, protože těch 100 milionů mělo plynout z dotačního programu s názvem Inovace a podle oficiálního manuálu Ministerstva průmyslu měly ty peníze sloužit na zvýšení inovační výkonnosti podniků. Zdůrazňuji -
Právě proto, že vždy musíte vycházet ze skutečného obsahu toho právního úkonu. Čili my jsme na Ministerstvu financí připravili a prosadili v minulém volebním období revoluční zákon o spotřebitelském úvěru. Byl z toho i tiskový výstup, oni udělali tiskovou konferenci. Takže pokud se dostaneme po tento zákon, umíme ty věci regulovat. Obrátí se na policistu, obrátí se třeba na pečovatelku. Je to v té osvětě a upozorňovat na to - pozor, jsou tady noví šmejdi!
Vážený pane ministře, vláda měla podle platné koncepce do roku 2018 rozhodnout o zúžení stávajícího počtu devíti lokalit na kandidáty na místo pro zřízení hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Měly se ty lokality zúžit z devíti na čtyři. Je leden 2020 a to rozhodnutí zatím nepadlo. To říká ten nezměněný paragraf atomového zákona. Já mám tedy tři otázky.
Vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Nejdříve - budu to brát tak, jak jste se ptal. Zdroje se na to alokují na takzvaném atomovém účtu. Ten poměr je přibližně 25 % z těch nejaderných zdrojů a 75 % z jaderných elektráren, v našem případě Dukovany, Temelín. Prostě jsou to bezpečnostní, technická a pochopitelně i vlivy na životní prostředí. My tomu rozumíme, chápeme to, je to velmi citlivá záležitost. My jsem se snažili a snažíme se v těch posledních měsících změnit tu komunikaci.
Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano.
Za druhé jsem docela rád, že jste zmínil i určitou jinou možnost pro ukládání odpadu z jaderné energetiky nežli to trvalé hlubinné úložiště. To může být problém, na sto tisíc let těžko může někdo garantovat bezpečnost toho uložení. Je to velká nejistota, která na nich tím pádem spočívá.
Já s vámi souhlasím.
Takže nepřeme se o to, na čem jsme ve shodě. Prodávat se to prostě nemělo a stát měl i s tou minoritou se snažit uhrát maximum, i když jeho pozice už byla slabá. Ale já bych byl rád, aby aspoň něco z toho zůstalo jako základní věc, která mně připadá podstatná. V roce 1996 se prostě stát vydal cestou privatizace takovým způsobem, že prostě ztratil na události vliv. To bylo základní! Takže já bych byl rád, kdyby aspoň tohle bylo srozumitelné z toho, co tady říkám.
Prosím.
Tady se vedou dvě debaty. V té jedné není žádného sporu.
V tuto chvíli nemám...
A ten nezávislý orgán, který má finální slovo, je tady soud. Takže pokud my jsme došli k nějakým závěrům, tak jsme využili té možnosti, aby to tedy posoudil nezávislý orgán, upozornili jsme na možná pochybení, která se stala v minulosti, nabídli jsme řešení, že nezávisle to může posoudit soud. Ale jak říkám, finální slovo by stejně vždycky měl soud a to samé se bude týkat ještě i po tom šetření orgánů činných v trestním řízení.
A pokud se v tuto chvíli nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy - pan poslanec Bojko. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Panelák - prostě bytové jádro hnusné. Jste moderní mladá rodina, tak co uděláte? Nemluvě o tom, že město své byty všechny prodalo. A lidé, kteří tyhle domy koupili, tak vlastně si je nádherně zvelebili - zateplili, udělali si nové pancéřové dveře, sklepní dveře, prostě udělali si to perfektně. To je nejodpornější bydlení v tomto státě. Zvenku nikdo nedal ani korunu do zateplení. Nastěhovali tam nepřizpůsobivé osoby. Já jsem bydlel v krásném prostředí skoro u parku u házenkářské haly v Karviné. Půjdete si koupit byt někde v klidné lokalitě. Byli jsme potrestáni několikrát. Investovali jsme peníze do zvelebení svých bytů, do oprav, a následně jsme byli donuceni se vystěhovat někam jinam. Oni nikdy do toho bytu neinvestovali ani kačku. Do té doby tam neinvestovali ani korunu.
Děkuji za slovo. Pane poslanče, promiňte, já vím, že vám to připadá jako hraní se slovíčky, ale není tomu tak. Nehájím postup pana Bakaly. Já naprosto chápu vaše pocity. Přes všechny analýzy, přes všechny soudní spory, které dělal úřad za mého vedení, a potom po mně za pana ministra Janoty, dobře vím, že v roce 2007 už bylo pozdě. A pokládám za nefér, vyvolávat v lidech, kteří mají vaše oprávněné pocity, vyvolávat v nich nějakou naději, že ještě pozdě není.
Děkuji.